To bezesporu nezpochybníte. Ale teď k tomu úvěru. To znamená, chcete to sanovat úvěrem - řekli jste prostě tady, že kdy bude, kolik to bude a tak dále. Neřekli jste to podstatné, neřekli jste ten úrok. Na to se ptáme pořád, jaký bude úrok a zda bude výhodnější, než když prostě by se půjčilo na finančních trzích, protože ten úvěr bude mít nějakou splatnost. Já jsem ho neslyšela. Takže si prostě řekněme zcela na rovinu, jak ty věci běží.
Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan ministr Stanjura.
Tohle všechno je popsáno v té odpovědi, na jak dlouho. Jestli myslíte, že se vyjednává s druhou stranou tak, že tady na mikrofon řeknu, že to je číslo, s kterým souhlasím, které mi vyhovuje, tak my takhle nevyjednáváme. Posuzujeme celkové náklady, úrokové náklady za tuto půjčenou částku. V této chvíli EIB je lepší než dluhopisy, ale možná ještě najdeme výhodnější než EIB a tam bychom šli cestou potom půjčky z RRF.
Tak prosím.
Já jsem to téma přinesl, v uvozovkách rozpoutal, pokusím se ho shrnout nebo uzavřít. Věřme, že to dobře dopadne. Jinými slovy, až ministr financí s ministrem dopravy budou chystat svůj další rozpočet včetně toho střednědobého výhledu, že zkrátka tady ta splátka 5, 10, 15 miliard tam bude jako základ - to si vyřešte, pane kolego, pak vám dám až ty další peníze.
Tady to již zaznělo a citovala to paní poslankyně Dostálová.
A poté bychom pokračovali bodem 92, sněmovní tisk 65, což je smlouva ve druhém čtení. Nyní přistoupíme k případným návrhům na změnu pořadu schůze a k tomuto zde eviduji jednu písemnou přihlášku s přednostním právem pana předsedy Josefa Cogana.
Děkuji za slovo. Dovolili jsme v druhém kole 1 neobsazené místo. Paní Jana Geršlová získala 144 hlasů, byla tedy zvolena, paní Jitka Malečková získala 3 hlasy. Tímto volba končí a Kontrolní rada Grantové agentury je v tuto chvíli kompletně obsazena.
Otevírám první bod a tím je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Zbyněk Stanjura a já vás prosím, pane ministře, abyste se ujal slova.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jak říkal pan místopředseda, byla podepsána v listopadu loňského roku v Andoře. Ve vzájemných daňových vztazích mezi Andorrským knížectvím a Českou republikou až na výjimky dneska existuje bezesmluvní vztah, výjimkou je jenom oblast výměny informací. V posledních letech se v Andoře odehrály zásadní reformy ekonomického a finančního systému, kde tam byla zavedena větší transparentnost bankovních toků a lepší výměna daňových informací... Jsou na dobré úrovni naše vztahy, máme výrazně kladnou bilanci. Doporučuji propustit tento návrh smlouvy do druhého čtení a pak ve druhém čtení návrh smlouvy schválit. Děkuji za pozornost.
Dobrý den. Je to návrh ratifikace Smlouvy mezi Českou republikou a Andorrským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti. Jak řekl pan ministr, možné dvojí zdanění je nežádoucí, neboť snižuje příjmy, které fyzickým a právnickým osobám jednoho státu plynou ze státu druhého. Sjednání této smlouvy zvýší právní jistotu případných investorů obou států. Její uzavření ani provádění nebude mít přímý dopad na státní rozpočet. Připomínám, že organizační výbor projednání této mezinárodní smlouvy doporučil 11. ledna letošního roku usnesením číslo 117 a navrhl ji k projednání zahraničnímu výboru.
Nechcete závěrečná slova, dobře. Má někdo jiný návrh?
Myslím, že je legitimní o tomhle hlasovat, nicméně nic nového tam nejsem schopen napsat, ne že bych nechtěl. Důležité je, kolik peněz půjde na budování a údržbu infrastruktury, na tom se přece shodneme. A jestli si myslíte, že naše vláda z peněz na budování infrastruktury odečte úrokové náklady, tak takhle to určitě nebude. To bychom lhali sami sobě a pak bychom na tu infrastrukturu dávali méně o tu cenu peněz. My jenom hledáme levnější nástroj.
Prosím, máte slovo.
Jasně, hledáme nejlepší možný způsob, nejlacinější úvěrové financování. Ale zdůrazňuju, to je irelevantní. A tady si troufnu tvrdit, že to je opravdu úplně zbytečná výhrada a úplně zbytečné točení se v kole. Nám záleží na tom, abychom dokázali posbírat co nejvhodnějším způsobem jednotlivé nástroje financování a musíme hledat další. V okamžiku, kdy za pár týdnů budeme představovat ten výhled deseti let, bude jasné, že budeme ve výsledku v dalších letech muset nutně využít i další finanční nástroje, nejenom úvěry EIB, nejenom PPP projekty, nejenom pravděpodobně další komerční úvěry, ale další nástroje, jak to zvládají v jiných státech. A ubezpečuju vás, že v tomto směru srovnáváme i modely financování dramatické výstavby dálniční sítě v Polsku a v dalších státech světa, protože se bez toho neobejdeme. Samozřejmě že budeme trpělivě vysvětlovat, odpovídat na vaše dotazy, které se týkají toho, jak daleko už jsme v přípravě toho financování, jakou volbu v tomto případě vybíráme, a určitě to představíme i na hospodářském výboru i na rozpočtovém výboru, abyste měli možnost se podívat do podmínek toho ve výsledku zvoleného úvěru. To první, co nás čeká, je poskládat co nejrozumnějším způsobem celou tu škálu, celý ten soubor nezbytných finančních nástrojů.
Děkuji, pane ministře.
Nikam se nevracíme, pane ministře. Tak se nedivte, že jsme prostě obezřetní. My si to jenom chceme zkontrolovat, to je celé, a to je naše právo jako opozice.
Děkuji.
Nejenom že jsme smíření s tím, že jste v opozici, my máme radost z toho, že jste v opozici. Proč bych se smiřoval s tím, že jsem vyhrál volby, sestavili jsme vládu a vás jsme poslali do opozice? Takže nejenom že jsme smíření, my z toho máme upřímnou radost.
S přednostním právem, abych náhodou nebyla zkrácena. Pane ministře, převzít vládu, sestavit ji, znamená zodpovědně vládnout a znamená to také zodpovědně, a zejména v souladu se zákonem sestavit státní rozpočet. To se vám bohužel nepodařilo.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí, dobrá, tak tedy rozpravu končím a poprosím pana poslance Kolovratníka, aby přednesl návrh usnesení. Ano, děkuji, pane poslanče. Zaznamenala jsem žádost o odhlášení. Odhlásím vás všechny a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními... Ano, paní předsedkyně, gonguju už několik minut, bych řekla. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut.
O to více jsem nechápala, jak je možné, že se prezentuje vláda tím, že v lednu řekne, že zapomněli certifikovat zhruba 54 miliard. To prostě nejsou drobné. Rozumím tomu, že to je složité, ale je potřeba se tomu věnovat. A když se na to podívám jenom z pohledu kohezní politiky, vůbec teď nemluvím o Národním plánu obnovy, tak jenom k 28. 2. 2023 je -15,4 miliardy, což považuji za velmi alarmující. A víte, kolik máme proplaceno příjemcům? A kolik byste tak řekli, že máme požádáno do Evropské komise? A jde to, jenom je potřeba určitá osobní odvaha, debata s ministrem financí o přezávazkování. Jenom abyste viděli, jak to bylo tedy za nás. A vidíte, že není čeho se bát. My jsme přezávazkovaly skutečně přes 13 miliard a vidíte, že IROP má problémy s tím, to vůbec dočerpat.
A nyní pan ministr s jeho reakcí.
Děkuji za slovo. Já bych úplně neporovnával ty momenty, kdy se ze státního rozpočtu vesele mohlo dosypávat, a já jsem za , dohradit ty věci třeba i ze státního rozpočtu, kdy nebyl covid, nebyla válka a neměli jsme takový schodek, který jsme ale skutečně zdědili, a pereme se s ním jako vláda. Pak jsou tam různé otázky realokací a podobně. Jenom znovu se vrátím - a poslední obecná věc k tomu: programy IROP, kohezní fondy, jsou na vyrovnávání regionálních disparit.
Hlásí se někdo do všeobecné rozpravy? Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Jestli nebudete protestovat, tak bychom mohli rovnou hlasovat. Zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro návrh takového usnesení? Návrh usnesení byl přijat.
Děkuji za slovo. Dalšími velkými tématy byly parlamentní volby, nástup nového prezidenta Spojených států, sociální problematika, zdravotnictví a podobné.
Hlásí se do ní někdo, do všeobecné rozpravy? Přistoupíme k podrobné rozpravě, byť to asi je formální výzva. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Předpokládám, že zájem o závěrečné slovo není. Návrh usnesení byl přijat. V tomto případě jedná se o výroční zprávu, nemusíme hlasovat změnu zpravodaje. Pane poslanče, prosím, informujte nás o jednání výboru a předneste návrh usnesení Poslanecké sněmovně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že se dnešního projednávání této zprávy nemůže zúčastnit prezident NKÚ Miloslav Kala z důvodu zahraniční pracovní cesty, dovolte mi stručné shrnutí. Nejvyšší kontrolní úřad ve výroční zprávě o činnosti NKÚ za rok 2021 shrnuje svá zjištění a poznatky z celkem 29 kontrol, ale také hodnotí postup státu ve vybraných politikách i jeho hospodaření a ekonomickou situaci. NKÚ poukázal ve svých kontrolách například na nehospodárné nákupy, neefektivní kontroly prováděné některými státními institucemi, digitalizaci nemodernizovaných procesů nebo nedůsledný přístup k vlastnické politice státu, nedostatky, kvůli kterým pak stát často zbytečně přicházel o peníze.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu? Já vás prosím, pane ministře, abyste se ujal slova.
Vláda se sjednáním této dohody vyslovila souhlas dne 5. října 2022 a následně ta dohoda byla podepsána v Bruselu dne 14. prosince 2022 na okraj summitu EU-ASEAN. Za Evropskou unii dohodu podepsal předseda vlády České republiky Petr Fiala vzhledem k tehdy probíhajícímu českému předsednictví. Zároveň včera Senát Parlamentu České republiky vyslovil souhlas s ratifikací dohody tak, jak je přednášena i zde. Já bych chtěl říct, že tato dohoda je komplexní dohoda mezi Evropskou unií a Malajsií. Ta dohoda je opravdu široká, pokrývá lidská práva, boj proti terorismu, mezinárodní soudnictví a tribunály, zbraně hromadného ničení či konvenční zbraně. Pokrývá také spolupráci ve zdravotnictví, životním prostředí, v otázkách energetiky, vzdělávání, ve vědě, v dopravě a v celé řadě dalších oblastí, například otázky informační společnosti a kybernetické bezpečnosti nebo opatření proti praní peněz a financování terorismu. Děkuju za pozornost.
Pokrývá rovněž spolupráci ve zdravotnictví, v otázkách životního prostředí, energetiky, ekologických technologií, vzdělávání a vědě, v dopravě i v záležitostech týkajících se kybernetické bezpečnosti. Dohoda se dotýká také opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, postupu proti organizované trestné činnosti a korupci. Obsahuje také ustanovení o spolupráci v oblasti daní, občanské společnosti, veřejné správy a zvládání katastrof. Ovšem podle mě snad úplně nejdůležitější princip je hned na začátku v čl. 1 hlavy 1, kde se praví, že základem spolupráce je dodržování demokratických zásad a lidských práv, stejně jako závazek podporovat udržitelný rozvoj. Navrhuji k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, kde eviduji jednu přihlášku, pana poslance Jiřího Strýčka.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Spotřebitelské ceny dokonce poklesly, jakkoliv toto číslo bylo ovlivněno negativními projevy koronavirové pandemie. Je zde i poměrně nízká nezaměstnanost a inflace, což patří mezi velmi silné stránky malajské ekonomiky. Míra veřejnou dluhu má rostoucí tendenci a saldo obchodní bilance je dlouhodobě v přebytku. Podle dlouhodobého plánu malajsijské vlády by se měla země stát do roku 2025 vysokopříjmovou ekonomikou a do roku 2050 patřit mezi dvacet nejbohatších zemí světa. To jsem chtěl jenom nad rámec tady této smlouvy, abychom viděli, že opravdu tato rámcová dohoda bude velmi výhodná i pro ekonomiku České republiky. Děkuji za slovo.
Pane ministře, nechcete závěrečné slovo? Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh?
To se také výrazně posunulo k lepšímu. Takže toto jsou věci, které v řádu příštích měsíců se výrazně projeví na zlepšení kvality jak pro práci vůči klientovi, tak na zlepšení kvality uvnitř toho úřadu.
Zeptám se, zda je zájem o doplňující dotaz? Je tomu tak.
Děkuji za odpověď, pane ministře. Jestli to je pravda, to čekám, že mně potvrdíte, nebo nepotvrdíte. A většina vlastně těch představených je v současný době pověřená, což je realita nově vzniklých útvarů, kde de facto všude.
Je zájem o doplnění odpovědi?
Takto ten harmonogram v letošním roce bude probíhat.
Také děkuji a další v pořadí je pan poslanec Kott, který interpeluje pana ministra Nekulu.
Vážený pane ministře, děkuji, že jste přišel tak, jak jste slíbil ve své omluvě, a chtěl bych vám položit následující otázku. Toto drastické krácení dotačního programu se však setkalo s dalšími problémy, o kterých samozřejmě nebylo možné dříve mluvit, a to je v podstatě věc týkající se zimních úhynů včelstev, vysoká cena cukru a neúměrně se zvyšující ostatní náklady všem včelařům. Děkuji za odpověď.
Vzhledem k tomu, že paní ministryně Černochová je řádně omluvena, trvá tedy i nadále důvod pro přerušení a já ukončuji projednávání této interpelace. Tím končím projednávání této interpelace. Pan poslanec Martin Kolovratník.
Dneska jsme v půlce dubna a bohužel stále - byly to ty předchozí body - projednány nejsou. Mohu slíbit, kolegové ve vládě, nebojte se, já i moji kolegové vytrváme, budeme trpěliví a věřím, že se na nás v těch bodech dostane. On sám z těch předchozích období v roli opozice ví, že tohle je pro nás místo a moment k vzájemné debatě, k výměně názorů a k našim žádostem o to, abyste vy ve vládě odpověděli na naše otázky, které často formulujeme na základě dotazů občanů, našich voličů, někdy i vašich bývalých voličů, zkrátka těch, kteří se zajímají o vládní politiku a o politiku našeho státu. Moje téma nebo tato interpelace je nazvaná, byl to dotaz na pana ministra Zbyňka Stanjuru, Proč vláda nepomůže obyvatelům v boji proti drahým potravinám? To téma je propojené s ekonomikou, s makroekonomickými ukazateli, s celkovým hospodářským stavem naší země, a hlavně s tím, jak ceny, jak všechny ceny dopadají na naše občany. Odpověď od pana ministra jsem obdržel 31. ledna. To jsou všechno věci, které víte z médií, které už tady ve Sněmovně často zarezonovaly. A proč se na to dnes ptám? A opakuji - krátkodobě, v čase omezeném. Vy jste mi, pane ministře, 31. ledna odpověděl. Já tu vaši reakci celou číst nebudu. Tohle je veřejná debata, o které víme.
Děkuji, pane poslanče. Hlásí se pan ministr do rozpravy? Ano, hlásí.
Děkuji za slovo, hezké dopoledne. Já myslím, že interpelace jsou správná disciplína a že jsou příležitosti nejenom pro opozici, ptát se či kritizovat vládu, ale stejně tak pro vládu obhajovat či vysvětlovat své kroky. Tato písemná interpelace je poprvé na pořadu jako ve smyslu, takže jsme ji nemuseli přerušit ani jednou.
Ústní interpelace Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Petra Fialu či na vládu České republiky, poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány na lavice. Nyní dávám slovo paní poslankyni Karle Maříkové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Fialu a připraví se pan poslanec Kolovratník. Také děkuji. Další je připraven pan poslanec Martin Kukla. Prosím, pane poslanče.
Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený nepřítomný pane premiére, bohužel opět nejste přítomen. Nechci interpelovat všechny ministry, proto moje dotazy směřují na vás. Říkáte tady, že budete pomáhat lidem, že budete konsolidovat veřejné finance. A já vám zde řeknu, co jste zatím udělali. Snížili jste valorizaci důchodů, zrušili jste EET, které přinášelo do státní kasy nemalé miliardy. Rušíte pobočky pošt, finančních úřadů bez toho, abyste řekli, co bude dál, kolik to přinese úspor a jaké máte další plány. Je to absurdní a nehorázné, když váš ministr financí říká, že chce snížit daň z nemovitostí... ne, daň z hazardu.
Také děkuji a stejně jako v předchozím případě vzhledem k tomu, že je pan předseda vlády omluven, bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem do 30 dnů. Dalším vylosovaným je pan poslanec Koten. Pane poslanče, prosím.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
Co se týká ve věci zvyšování všech daní pro občany České republiky, vy jste měl celkem povedený předvolební klip. Já bych si dovolil tvrdit, že jak jste tam říkal: Můžete se spolehnout, že nezvedneme daně; Protože vy zvyšujete daně, chcete zvýšit DPH na základní potraviny, chcete zvýšit daně na teplo, plyn, elektřinu a další věci, které lidi používají denně. Co s tím budou ti občané dělat? Mohou se na vás opravdu spolehnout? No, nemohou, protože to vaše prohlášení před volbami to byl obyčejný podvod. Jsem zvědav, jak občanům této země odpovíte, že se na vás mohou spolehnout. Protože já si myslím, že na vás se může spolehnout tak maximálně Ukrajina, protože tam směřujete veškerou svou aktivitu, a pak směřujete svou aktivitu na různé zahraniční cesty, kterými tedy vysáváte peníze daňových poplatníků České republiky.
Také děkuji a i pro vás platí, že bude odpovězeno do 30 dnů. Další v pořadí je pan poslanec Kolovratník.
Děkuji za slovo, dobrý den. Protože jako jediný jste nezareagoval na zdraví ohrožující situaci zatím ve státech východní Evropy Po včerejším prohlášení slovenského ministra zemědělství Samuela Vlčana, že ukrajinské obilí je otrávené zakázanými pesticidy, stále tvrdíte, že u nás je vše v nejlepším pořádku.